Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. KDU-ČSL vnímá jako zásadní problém narůstající nedostatek léků nejenom v lékárnách, ale i v nemocnicích a z tohoto pohledu snahu ministerstva řešit tento problém vnímáme a mohu říci, že i podporujeme. To znamená, že my podpoříme určitě prodloužení lhůty na projednání tohoto návrhu zákona a podpoříme i přerušení, protože si myslíme, že skutečně to není vydiskutováno v odborné veřejnosti, a jenom těch mailů, které jsme dostali od včerejšího dne, kdy byl tento tisk na dnešek přednostně zařazen, je opravdu hodně. Pan ministr tady říkal o tom, že se inspiroval podobnou zákonnou úpravou na Slovensku. Jsem přesvědčený o tom, že tak jak je to navrženo ve sněmovním tisku 581, že to nemůže splnit ten účel, který je avizován. Nepodceňujme tento problém. Je skutečně potřeba najít legislativní úpravu, která by omezila alespoň některé ty faktory, které ovlivňují nedostatek léčivých přípravků. To, že jsou dneska čím dál častější výpadky ve výrobě, to skutečně my legislativně neošetříme. Pacient má právo na to, aby dostal ten léčivý přípravek tam, kde ho potřebuje.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Děkuji za slovo.

Chválím za to, že jste to přednesla v rozpravě. A ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení.
Já se určitě nebráním jakékoliv diskusi. A skutečně ta odborná debata probíhá, ale je jasné, že prostě s některými se nemůžeme nikdy shodnout. Anebo nám jde o to, aby ho měl pacient? A to jsou dvě zásadní odlišnosti. Protože ne všichni distributoři mají na mysli dobro pacientů a chtějí skutečně ten lék dodat pro české pacienty. Víme, že řada distributorů většinu toho, co získá od výrobce, vyveze. A pokud to není problém, tak jak to, že v posledních čtyřech kvartálech se opakovaně zvyšuje objem reexportu léků z České republiky? Na to jsou jasná data. Objem reexportů se zvyšuje, nikoliv snižuje. Tak to zkrátka je. To je prostě jednoznačné. A my poprvé - a není tady ani pravda, co bylo řečeno, myslím, panem poslancem Pawlasem, že tady není, nebude žádná povinnost. Ne jako je to dnes, že tedy výrobce dále k distributorovi a distributor buď ten lék dodá do lékárny, nebo ho zkrátka vyveze. A že dnešní úprava reexportu funguje? Tak za prvé, to by ty reexporty nerostly v čase, a skutečně ta úprava reexportu dneska nefunguje. A to si nemyslím, že je zkrátka efektivní úprava pro zajištění léku. To je dobrá úprava skutečně pro ty vývozce, ale nikoliv pro české pacienty. Jestli tedy jde o podporu nějakého byznysu, anebo jde o dostupnost léčiv. A ten zákon skutečně řeší dostupnost léčiv. Já nemám problém vést debatu o detailech. Určitě ne. I když je to ten výpadek ve výrobě, jak říká i pan poslanec Kaňkovský, což nemůžeme standardně řešit legislativou, ale my poprvé dáváme lhůtu maximálně 120 dnů v součtu za rok, kdy ten lék může být ve výpadku. A dnes žádná lhůta není. Znovu opakuji, dnes, pokud bude výpadek ve výrobě a bude trvat rok, rok a půl, tak bude ten lék ve výpadku a nemůžeme s tím nic dělat a nejsme schopni jakkoliv toho výrobce postihnout. Takže já jsem přesvědčen o tom, že ten návrh v celku skutečně řeší dostupnost léků pro pacienty v celé České republice. Ano, je to dobrý byznys, já to nikomu neberu, chápu to, ale já jsem tady pro pacienty. Já jsem tady proto, aby léky byly dostupné pro české pacienty. A věřím tomu tedy, že tento návrh také vy podpoříte, protože vám jde o to samé.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, to bylo závěrečné slovo ministra zdravotnictví. Není tomu tak. Po skončené obecné rozpravě nemohu dát faktickou poznámku a budeme hlasovat o návrzích. Ptám se, kdo je pro vrácení? Děkuji vám.
Po skončení obecné rozpravy budeme tedy hlasovat návrh na vrácení a v případě, že nebude úspěšný, budeme hlasovat procedurální návrh na přerušení bodu. Potud máme jasno. Ptám se, kdo dál má zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu.
Děkuji za slovo. Jednoznačně tato opatření vedla k zajištění vyšší dostupnosti léků. To jsou zkrátka pouze dvě roviny. Zároveň ten návrh poprvé v historii dává jednoznačnou odpovědnost výrobcům léčiv za to, že léky budou v České republice dostupné, a za to, že zajistí v případě výpadku daného léku obnovu dodávek daného léku do České republiky maximálně ve lhůtě 120 dnů. Ten návrh poprvé v historii dává jasnou odpovědnost výrobci za to, že léky v České republice budou dostupné. A jsou tam poměrně výrazné sankce. V současné době také žádné takové nejsou. Takže to je zkrátka něco, s čím musíme bojovat, ale na jiné úrovni. Ale to samozřejmě nejsme schopni vyřešit na úrovni České republiky. Co jsme schopni vyřešit, je dát jasnou odpovědnost, regulovat nežádoucí vývoz léků, což je jenom byznys pro několik vybraných subjektů, které místo toho, aby léky dodaly do lékáren českým pacientům, tak je vyvezou do zahraničí, získají za to peníze, a léky nejsou k dispozici českým pacientům. Chápu, že řadě lidí to vadí, že se na tyto peníze sáhne. Tento zákon tuto regulaci jasně nastavuje v neprospěch těch, kteří vyvážejí, ale ve prospěch českých pacientů.
Vaše vystoupení vyvolalo jednou faktickou poznámku - pan poslanec Jiří Běhounek. Zapomněl jsem zmínit, že pan Běhounek byl omluven a ruší svoji omluvu a je již přítomen.
Jsem rád, že jsem to stihl. Já nejsem často v rozporu s panem ministrem, ale v tomto případě s ním tedy musím zásadně nesouhlasit, protože on tady tvrdí, že se inspiroval na Slovensku. Ale tak asi ten slovenský zákon dostatečně nečtou. A to je tedy jiný princip, než je uveden v tomto zákoně. A pokud skutečně chce ministerstvo emergentní systém zavést, tak v této podobě je tedy pro nás naprosto nepřijatelný. Upozorňuji na to, že jedna věc je přání a druhá věc je skutečnost.
Lékárna se tak dostane do situace, kdy nemá zákonem dané a v praxi vymahatelné právo na dodání léku ve veřejném zájmu pro své pacienty. Bude tak zcela odkázána na libovůli výrobce. Dále si myslím, že dodávky léků do lékáren jsou ponechány na rozhodnutí výrobce. Pro představu jsem si stáhl všeobecné obchodní podmínky jednoho výrobce léků a tam je jasně uvedeno v bodě 1.1, že výrobce se řídí jen těmito obchodními podmínkami, a ne zákonem o léčivech, a dále v bodě 2.3 - výrobce vybraný monopolní distributor se nezavazuje k žádnému dodání léků do lékárny. Je tedy upřednostněna obchodní dohoda či kartel mezi výrobcem a monopolním distributorem se svým řetězcem lékáren. Pokud má lékárna léky na skladě, tak je to zásadní konkurenční výhodou, ale jen pro řetězcové lékárny. Pacienti na malých městech a vesnicích nebudou mít své léky v lékárnách, protože tyto lékárny nejsou majetkově propojeny s distributorem, a tak nemají léky na skladě. Dále monopolní distributor bude mít konkurenční výhodu, protože z obchodního hlediska vykoupí velké množství léků a bude je dodávat do svých lékáren a nikdo jiný se k těmto lékům nedostane. Jednalo by se o další zhoršení ekonomické situace malých lékáren a ohrožení pacientů v nedostupnosti léků. Dále tato novela je za hranou platného soutěžního práva. Ale pozor. Toto je velmi nebezpečné z pohledu občanů.
Já v podstatě sdílím výhrady, které tady byly doteď řečeny. Pokládám zvolené řešení vládou za úplně to nejnešťastnější možné, které jste mohli vymyslet. Naprosto nerozumím, proč to vůbec děláme. Tak ústavní zákon můžeme přijmout podle Ústavy. Pokud si řekneme, že podmínka je přijmout ústavní zákon, a víme, jak je složité přijmout ústavní zákon. Souhlasím s tezí, že se má zafixovat na delší čas, ale nevím, proč by to muselo být nutně v Ústavě. To samé, proč do Ústavy píšeme podrobnosti. Článek 17, prezident republiky vyhlásí volby do deseti dnů po rozpuštění Poslanecké sněmovny a zároveň nejpozději 80 dnů před jejich konáním. To znamená, že v reálu má jenom dva víkendy, na které ty volby může vyhlásit. Vycházíme z toho, že zřejmě prezident republiky je nesvéprávný. Ale co se nám stane, když těch 80 až 90 dnů nám bude spadat na Vánoce? To jsou prostě - proč píšeme do Ústavy věci, které podle mého názoru do ní nepatří, jsou zbytečné? A poslední poznámka. Tím se zřejmě komise vůbec nezabývala, jestli bychom také nemohli mít náhodou pevné prezidentské volby. Takže já nenavrhuji ten návrh zákona zamítnout, ale myslím si, že ta debata ve výborech bude muset být velmi důkladná. Myslím si, že do článku 16 se nemá sahat vůbec a ty další věci jenom velmi opatrně. Děkuji za pozornost.
Vaše dvě minuty.
Já jsem chtěl jenom, aby to tady zaznělo. Podle mě velmi důležitá věc je nefixovat ty senátní obvody trvale, protože prostě ten pohyb obyvatelstva je poměrně značný. Já myslím, že bychom se měli domluvit třeba na dvanácti letech, kde to dává smysl, že jsou to dva volební cykly. Ale dát to trvale si myslím, že povede k systému podobnému jako v Británii, kde je obrovský rozdíl mezi váhou jednotlivých volebních obvodů podle počtu obyvatel na mandát.
Nikoho dalšího nevidím. Nemáte - máte zájem. Prosím, pan ministr.
Já děkuji za rozpravu, ale slyšel jsem, že nikdo zamítnutí nenavrhl. Takže chápu to tak, že všechno, i co tady zaznělo kritického, bude debatováno v dalším čtení.
Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. A já se táži, jestli navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Pan poslanec Kupka, prosím. Tak. Další návrh nevidím, takže budeme nejprve hlasovat o návrhu paní poslankyně Kateřiny Valachové, aby byl návrh přikázán také k projednání do stálé komise pro Ústavu. Tímto končím první čtení tohoto návrhu. Přistoupíme k dalšímu tisku a jedná se o
Dobře. Tímto návrhem je tedy sněmovní tisk 529 a je to návrh zákona, kterým se také mění některé volební zákony. Účelem je primárně promítnout změny, které se navrhují na ústavní úrovni do těch jednotlivých volebních zákonů. Ony se ty úpravy týkají zejména stanovení pevného termínu konání řádných voleb do Senátu a zastupitelstev obcí a krajů, a to na první celý týden měsíce října i prodloužení předvolebního období v případě předčasných voleb do Poslanecké sněmovny. Dále se navrhuje zohlednit, že územní vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu má nově stanovit ústavní zákon.
Zeptám se znovu, jestli se ještě někdo další hlásí v tuto chvíli do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatelky nebo ze strany zpravodaje. Prosím paní senátorku o závěrečné slovo a prosím sněmovnu o klid.
Vážený pane předsedající, vážení zástupci vlády, dámy a pánové, já sice mluvím opravdu špatně , ale přesto mi dovolte ještě na závěr pár slov. Na druhé straně souhlasím s tím, co navrhuje pan poslanec Marian Jurečka, aby se to případně ještě vrátilo. A byla jsem skoro překvapená, že hospodářský výbor, nikdo nepředložil pozměňovací návrhy, které by případné výhrady, které mohou být, aby se to třeba zpřesnilo, nepředložil. Takže já bych tuto situaci určitě přivítala. Mluvili jsme tady, už když jsem ten návrh předkládala, o tom, že bude velký energetický zákon. Bude dokonce malý energetický zákon. Malý energetický zákon už je u nás. Je to zákon o hospodaření s energiemi. Žádná věc, která by se týkala tohoto problému, tam řešena nebyla. A ten problém, byť znovu říkám ano, může být jistě vždycky vylepšení, a já bych ho vítala, ale za ten rok se nepodařilo najít dohodu, jak přeložky řešit. Prostě distribuční společnosti to nechtějí, a hotovo. Takže vždycky byly na té pracovní komisi proti. Rok jednání, kdy jsme se scházeli, a nedošlo se k nějakému řešení. To, co předkládám, je to řešení, které je cestou, a myslím si, že opravdu není vysloveně, jak tady bylo řečeno, že má závažné chyby - ne, já se nedomnívám, že má závažné chyby. A můžeme diskutovat o těch jednotlivých ustanoveních, která tam jsou. Dámy a pánové, jsou tu na jedné straně distribuční společnosti. Kdybych byla na jejich místě, také bych se bránila jakékoliv výjimce a změně. Zvažme tedy prosím, jak situaci vyřešit. Chápu jejich zájem. Hrubou zjevnou nespravedlnost.
My podpoříme vrácení, přerušení...
Děkuji. To byla tedy výzva. Nejdřív vás tedy všechny odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami a budeme hlasování opakovat. Prosím, případně příště i klepat. Vypadá to, že počet přihlášených se nám ustálil. Kdo je proti? Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být řádně odůvodněny. Ptám se tedy, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy nebo má případně nějaké další procedurální návrhy. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě. Děkuji navrhovatelce, děkuji zpravodaji. Budeme pokračovat. A nyní je zde bod Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Ondřej Veselý.
Už je to druhé čtení, takže ten návrh, předpokládám, všichni znáte, protože jsme jej už provedli prvním čtením. Zákon prošel hospodářským výborem, padly tam dva dotazy dvou poslanců. Já jsem přislíbil, že je ve druhém čtení zodpovím, takže teď tak učiním. Já jsem s pomocí Parlamentního institutu tuto skutečnost zjišťoval a bohužel tady nemám nějakou rozsáhlou odpověď. Na druhou stranu podle výkladu to také znamená, že k těm kolizím prakticky nedochází, respektive že to není problém, který by bylo třeba nějak zásadně řešit.
Připraví se pan poslanec Čižinský.
Krátce pan poslanec Patrik Nacher.
Spíše takové zpodrobnění.
Nyní vystoupí pan poslanec Jan Čižinský a připraví se pan poslanec Marian Jurečka. Nyní vystoupí pan poslanec Jan Čižinský.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Zpravodaj? Navrhovatelka? Děkuji.
Děkuji za slovo.
Děkuji.
Děkuji.
Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Já se podívám, zdali někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho dalšího nevidím, takže končím obecnou rozpravu. A nyní tedy přečtu ty omluvy. Dobře, takže já tedy končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova - paní navrhovatelka, paní zpravodajka? Předložený návrh uvede za navrhovatele paní poslankyně Věra Adámková. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Máte slovo. Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, kam se hlásí paní poslankyně Věra Adámková.
A je samozřejmě špatně, že tedy někde někteří občané vlastně volí každé dva roky, nebo se jim naopak může stát, že budou přesunuti nebo odsunuti ze svého obvodu, kde by měli tenhle rok volit, a budou volit třeba až zase za deset let. Takže již nyní máme senátní obvody, kde hrozí, pokud někdo podá stížnost proti senátním volbám, tak by mohl zpochybnit senátní volby, protože nebylo dodrženo rovné hlasovací právo. To mi nepřijde rozumný způsob, jak postupovat. Ale tak to prostě je, že obyvatelé se nám silně stěhují po republice, a nemůžeme před tím zavírat oči, pokud máme mít rovné volební právo a rovnou reprezentaci našich občanů v našich zastupitelských sborech. Takže tolik nějak obecně ode mě. Aby nedocházelo ke změnám senátních obvodů těsně před volbami, ale tak, aby senátoři věděli dlouhodobě, koho zastupují. Tak, aby senátní obvody byly trvalé, aby se občanům nestávalo, že volí méně než občané třeba ve vedlejší ulici a podobně. Takže řešit se to dá, ale navržený způsob řešení se mi zdá opravdu nevhodný a nejsem sám, kdo to tady říká, nicméně na to se podle všeho podrobněji podíváme v ústavně-právním výboru a uvidíme, jak dlouho to bude trvat.
Máte pravdu, já jsem nechal hlasovat předčasně a mělo se hlasovat až po přikázání výborům.